V Senátu byl návrh projednán výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu, výborem pro záležitosti EU, výborem pro zahraniční věci, bezpečnost a obranu. Všechny výbory Senátu doporučily dát souhlas s přístupem ke smlouvě. Plénum Senátu projednalo návrh dne 18. července 2018 a usnesením odročilo projednávání tohoto návrhu do projednání v Poslanecké sněmovně. Rozpočtový výbor projednal návrh dne 5. září 2018 a zahraniční výbor dne 7. září 2018, přičemž oba výbory doporučily dát souhlas s ratifikací.
Tak já si poznamenám váš návrh, protože je právem poslance dát návrh na odročení v případě projednávání. Nyní tedy pan poslanec Petr Pávek.
Dobrý den, děkuji za slovo.
Přikročíme k hlasování. Já ještě jednou zopakuji, o čem budeme hlasovat. Omlouvám se, ještě jedna omluva. A nyní tady máme dvě usnesení, nicméně ona jsou v podstatě ve stejném znění. Takže já navrhuji, že bychom hlasovali o usnesení zahraničního výboru, které je formulováno trošku přesněji. Takže asi všichni víme, o čem budeme hlasovat. Budeme hlasovat o tom, zdali souhlasíme s návrhem zahraničního výboru. Já tímto končím projednávání tohoto bodu. Jedná se o
Dámy a pánové, budu se snažit být stručná. Jedná se o další mezinárodní dohodu, která upevňuje právní postavení a působení českých investorů v Íránu. Sjednání dohody navazuje na uvolnění finančního režimu v Íránské islámské republice. Dohoda obsahuje všechny standardní záruky a principy ochrany investic. Zastupitelský úřad České republiky v Teheránu informoval Ministerstvo financí, že text dohody byl schválen íránským parlamentem.
Děkuji, paní ministryně.
Děkuji, pane předsedající. S tak vynikajícím předřečníkem skutečně už mně nezbylo mnoho co dodat, to byl skutečně perfektní výkon, vážím si té věcnosti. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jedná se v tomto případě o standardní smlouvu, která upravuje obchodní styky a usnadňuje komerční činnost mezi Českou republikou a Íránem, který, jak víte, je tradiční obchodní partner Československa a následně České republiky už od roku 1920, kdy Škodovka dodávala první ocelové konstrukce na železniční mosty. Je to dokument, který nemá žádný politický vliv, je to čistě komerční záležitost, a proto vás všechny zdvořile žádám, abyste ho podpořili.
To, aby naše vlády hospodařily hospodárně, chceme, věřím, všichni. A společně to pojďme prosazovat. Jenže k tomu není třeba fiskální pakt. Žádné pakty a ekonomické úmluvy nepomohly Řecku, Itálii ani Španělsku či Portugalsku, jen je dotlačily k falšování hospodářských výsledků. K tomu, abychom hospodařili správně, potřebujeme slušnost, rozum a vymahatelnou odpovědnost těch, co s veřejnými penězi hospodaří. Děkuji za pozornost.
Myslím, že odpovědi na vážné otázky najdete na webu Poslanecké sněmovny. Ta smlouva je zbytečná. V těchto dnech sleduji veřejnou debatu o rozpočtové disciplíně Itálie, velkého člena Evropské unie, a jsem velmi zvědav, jak ta debata dopadne. Shoduji se s paní ministryní v tom, že v tomto okamžiku po té ratifikaci ta věc je zbytečná. Nejen že je to neslušné, ale myslím, že to nehrozí a že to je vymyšlený zástupný argument. Říkáme je v Poslanecké sněmovně čtyři roky. Na tom se nezměnilo nic. To je jediné, co se změnilo. Protože kdyby tento názor, který mají dnes, zastávali už v minulém volebním období, tak ta smlouva byla ratifikována před třemi lety. Tehdy byli s námi v názorové shodě. Pak ty názory opustili. A proto se změnil poměr sil příznivců a odpůrců hlasování, nebo ratifikace této smlouvy. Místo toho, abychom vedli vážnou debatu o našich vlastních rozpočtových pravidlech, abychom vedli vážnou debatu o skutečné finanční ústavě, která bude přijata ústavní většinou, která zakotví i automatické brzdy a podobné mechanismy, místo toho, abychom si otevřeně řekli, že to je naše věc a je v našem zájmu, abychom hospodařili rozumně, přebytkově v dobách růstu a možná deficitně v dobách hospodářských krizí, tak tady schvalujeme něco, co nemá žádný význam. Náš postoj je dlouhodobě známý. My jsme pro přísná rozpočtová pravidla v České republice.
Děkuji. Faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Jan Volný. Prosím, máte slovo.
Kolegyně, kolegové, já mám jednu otázku na pana kolegu Okamuru vaším prostřednictvím, aby mi tady řekl pár příkladů, kdy přicházíme tím, že přistoupíme k eurokompaktu v této podobě, na ztrátu značných částí pravomocí. A když to tvrdí, tak ať mi řekne pár pravomocí, které tímto přistoupením ztratíme. Ať si to tedy vláda a vládní koalice, která si myslí, že to není zbytečné, ať si to odhlasuje, jestli to chce, nebo to nechce. Nemohli jsme počkat aspoň do konce našeho předsednictví? Byla to velká ostuda v celé Evropě, že naše koalice, ať je levá, nebo pravá, vždycky se řídí: čím hůř, tím líp pro vládnoucí koalici. A já si myslím, že to není úplně dobrý signál pro Evropu.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Ergo má smysl do ní mluvit, protože prostě sami to tady nevyřešíme.
Podle předkládací zprávy k tomuto zákonu se píše, že Česká republika vzhledem ke své neúčasti na smlouvě nebyla oprávněna k účasti na summitech eurozóny, což se dlouhodobě jevilo jako nevýhodné. Já to vidím úplně stejně. My budeme moci bez toho, aniž bychom přijali závazky, tak můžeme být u toho stolu, u kterého se rozhoduje o budoucnosti eurozóny, a tím i o budoucnosti a prosperitě České republiky. Pro Českou republiku je schválení této smlouvy z tohoto pohledu jednoznačně výhodné, a proto ho podpoříme.
Tak děkuji.
Já jsem chtěl jen stručně reagovat na kolegu Klause. Vy systematicky oslovujete voliče SPD.
Samozřejmě že je česká ekonomika ovlivněna tím, co se děje za jejími hranicemi. To samozřejmě znamená, že v okamžiku, kdy se nebude dařit eurozóně i třeba díky špatné politice Evropské centrální banky, tak to bude odnášet Česká republika včetně českých firem a českých exportérů. V okamžiku, kdy ji ztratíme, tak poneseme plné důsledky toho, co se děje kolem nás. Do doby, kdy máme v rukou nástroje měnové a fiskální politiky, tak s tím alespoň samozřejmě v mezích něco můžeme dělat. Jako liberál bych byl rád, aby stát intervenoval co nejméně. Ale ve chvíli, kdy to je potřeba, kdy je ekonomika v recesi, tak ty nástroje mít má.
Děkuji. A nyní s faktickou pan poslanec Mikuláš Peksa.
Děkuji. Pak se ale prostě koncepčně politicky lišíme, protože já považuji za důležitější mluvit do toho, jakým způsobem se utváří ta evropská politika, a snažit se těm problémům předcházet.
Tak děkuji.
Děkuji za slovo. Řekněme si, o čem doopravdy hlasujeme. Hlasujeme o přijetí fiskálního paktu, který má jaká pozitiva a jaká negativa, pokud budeme hlasovat pro. Pozitiva. Účast na summitech. Nebude se jednat o nás, bez nás. Nebudeme bráni našimi partnery jako černé ovce, kteří jediní nejsou schopni podepsat smlouvu, která de facto nic pro nás neznamená negativního. a teoreticky i nižší úroková míra při půjčování peněz státu. Negativa tam doopravdy žádná nevidím.
Děkuji. A nyní tedy pan poslanec Jan Skopeček na faktickou.
Já respektuji pozici pana poslance Peksy, že chce předcházet těm problémům v eurozóně. Ale druhá věc. Tento strukturální defekt, který je v eurozóně od jejího samého začátku, nedokáže vyřešit žádný sebegeniálnější guvernér.
Děkuji. Prosím, pane předsedo, máte dvě minuty. A připraví se pan poslanec Jan Zahradník.
Nebude se jednat o nás bez nás nebo za zavřenými dveřmi. To je fikce. Ty evropské země, členské země, které nejsou součástí schengenského prostoru, jedná se o nich bez nich? Je to úplně normální. Nebudeme černou ovcí. Nebudeme poslední. Oni nám budou říkat něco o veřejných rozpočtech? Podívejte se na jejich výsledky! Co se změnilo poté, co podepsali slavnostně, s foty, family foto. Všechno. Potřepali si rukou po ročním summitu. Jak zasáhla Evropská komise proti těm hříšníkům, těm černým ovcím, které neplní závazky, které oni podepsali? Takže ten argument také neplatí. To, že podepíšeme úvod a závěr paktu, má motivovat českou vládu k tomu, aby předkládala dobré rozpočty? Je to 980 slov, tak nějak. Tak si přijďte... Je to úvod a závěr.
To byl Zbyněk Stanjura.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych vás seznámit s postojem klubů Starostové a nezávislí. A tady v tom případě se my sami dobrovolně stavíme do pozice toho, o kterém se rozhoduje ve stylu o nás bez nás. Paradoxně ke smlouvě, která po nás žádné povinnosti nevyžaduje, ale dává nám jenom větší práva. Neberme si tu pravomoc, tu možnost jednat a zastupovat Českou republiku i na těch evropských jednáních. Neberme si ji, nenechme nadále rozhodovat o budoucnosti Evropské unie bez nás. Vždyť je to proti zájmu České republiky, proti zájmu nás všech. A když si přečtete článek 14, zjistíte, že vlastně z něho nevyplývá v podstatě nic. Pouze to, a to základní, že se dostaneme ke stolu. Že nebude rozhodováno o nás bez nás. A Starostové ji podpoří.
Já jsem rád, že se ta debata vede a že se většinou vede i věcně. Ten pakt nám to nezaručí - a naopak nám nehrozí, že bychom u toho stolu nebyli. To je potřeba si říct. Takže tím, že přijmeme tento pakt, možná dosáhneme nějaké symbolické věci. Podle mě nedosáhneme ničeho a rozhodně tím nezlepšíme svůj přístup k jednání.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Ještě jednou dobrý den. Nechtěl jsem je zneužívat k tomu, abych mohl vyjádřit svůj postoj k fiskálnímu paktu. Tím prvním důvodem je, že fiskální pakt k ničemu nepotřebujeme. Když ho přijmeme a nyní, když ho nepřijmeme, tak budeme za naše veřejné rozpočty odpovídat tady doma. Nijak nám nezlepší ani nezhorší naše domácí veřejné finance nebo naše hospodaření. Fiskální pakt platí pro země eurozóny. V okamžiku, kdy Česká republika není členem eurozóny, tak ho nepotřebujeme jakkoliv přijímat. Protože jinak byste na tom takto netrvali, jinak byste tady neříkali argumenty typu "budeme u stolu". To už slyšíme v rámci integračního procesu v historii České republiky léta. Čili fiskální pakt nepotřebujeme, dokud nebudeme v euru. Ten druhý argument, proč si myslím, že bychom pro tento fiskální pakt neměli hlasovat, je jeho důvod. Fiskální pakt vznikl jako reakce na dluhovou krizi eurozóny. Dramaticky selhal, protože od jeho přijetí se veřejné finance těch důležitých ekonomik, nebo řady důležitých ekonomik eurozóny, velmi výrazně zhoršil. Není to jenom Řecko. Fiskální pakt. Proč máme přistupovat k něčemu, co prostě nefunguje? Vždyť to nedává jakýkoliv smysl. Ten smysl, proč dneska budou někteří hlasovat pro přijetí fiskálního paktu, je jediný. Já si to nepřeju. Já si myslím, že rozpočtová politika i měnová politika by měla být domácím úkolem. Jsem rovněž přesvědčen, že ten domácí úkol zvládáme my dobře. Protože jak v té fiskální politice, tak v té měnové politice to děláme lépe, než to dělají staré členské státy Evropské unie. A naše měnová politika je lepší a pro nás výhodnější, než je politika Evropské centrální banky. Pevně věřím, že se nám podaří jak fiskální, tak měnovou politiku, udržet na domácí úrovni. Tak to aspoň přiznejte a nedělejte z lidí hlupáky.
Následují faktické poznámky pánů poslanců Benešíka, Munzara, Klause, Peksy a Radima Fialy v tomto pořadí. Pan poslanec Benešík má slovo.
Hned na moje vystoupení reagoval pan předseda Fiala a řekl, že jsem řekl: všichni tady lžou a všechno je špatně. Poslanecké sněmovny jasně svědčí o tom, že nejsem žádný eurohujer, že prostě nepřijímám zásadně všechno to, co nám pošle Brusel v modré vlajce se žlutými hvězdičkami. A jsem k tomu kritický. Odvolávám se na svá předešlá vystoupení, že přesně takhle za půl minuty po mém vystoupení se mé vyjádření takhle posune. A já si myslím, kdyby to bylo za týden, za dva, za rok - dobrý, nemusí si to pamatovat, ale že vystoupil hned po mně a řekl to, co jsem opravdu neřekl, a ani jsem to tak nemohl naznačit, je prostě přesně to, jak se ta diskuse nemá vést.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Andrej Babiš v roce 2014 jako ministr financí společné vlády ČSSD, ANO a KDU-ČSL řekl toto: Myslím si, že cesta k euru je dlouhá. Mě by tedy zajímalo, jak to tedy vnímá současná vláda. Anebo došlo k nějaké změně a je v tom nějaký jiný důvod? I když si já nedokážu představit jaký. Děkuji za pozornost.
Děkuji.
No, když i předseda vlády řekl, že fiskální pakt je prvním krokem k euru, tak přece je to dost jasné. To je celá věc.
Tady se pořád operuje s tím, že tím Česká republika ztrácí suverenitu. Technicky prostě to, co se tady snažíte prosadit, je nesmysl.
Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Radim Fiala, po něm pan předseda Kalousek, po něm pan poslanec Benešík. Pan předseda Kalousek má slovo.
Děkuji za slovo. Prosím, ještě jednou. Ano, je pravda, že není možné vstoupit do eurozóny bez ratifikace fiskální smlouvy. Není pravda, že ratifikace fiskální smlouvy znamená, že vstoupíme do eurozóny. K mým předřečníkům, jenom trochu údivu. Bere-li si kdokoliv jako věrohodného svědka, který má konzistentní názory, právě pana předsedu vlády Babiše, pak je to nějaký sofistikovaný humor, kterému nerozumím, anebo už nedostatek skutečných argumentů.
Děkuji. Pan poslanec Benešík, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Jan Volný. Prosím, máte slovo.
Co se týče mých názorů, postojů, ale také konkrétní práce, tak se podívejte na usnesení výboru pro evropské záležitosti v mnoha oblastech, například ohledně té zmiňované migrace. Já jsem praktikující katolík, já na reinkarnaci nevěřím. Reinkarnace podle mě prostě neexistuje. Takže rozhodně nemůžu být reinkarnovaný. Moje postoje jsou autentické, dohledatelné a myslím si, že i z mé práce v evropském výboru si každý může udělat obrázek sám. Ale když už jsme vstoupili do této osobní roviny, tak si myslím, že tu Lisabonskou smlouvu podepsal nějaký prezident, který se jmenoval Václav Klaus.
S faktickou poznámkou pan poslanec Jan Volný.
Takže je to pravda, že to je první krok, ale nic nás nezavazuje k tomu.
Má to politický vliv, to za prvé. Za druhé se chci zeptat paní ministryně. A za třetí, a to mě zajímá nejvíce ze všech těch otázek. Jakou vidíme souvislost mezi touto smlouvou a tím zákonem? To mě tedy zajímá ze všeho nejvíc.
Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Leo Luzar.
Děkuji za slovo.
Děkuji.